Pro rodiče i ředitele školek jde o další a další administrativu, která nepřinese nic kromě toho, že stát bude nepřijatelně strkat nos do výchovy ve spořádaných rodinách. Vážené kolegyně, vážení kolegové, druhou navrženou povinností jsou jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Uvítal bych, abychom měli jasné srovnání, co skutečně umějí čeští žáci po absolvování povinné školní docházky, a takové srovnání by jistě mohlo mít formu přijímacích zkoušek na střední školy. To novela nepřináší. České střední školství se bohužel potýká se značnou nivelizací, která se následně přelévá na vysoké školy. Pokud mají mít maturitní vysvědčení a vysokoškolské tituly opravdu odpovídající hodnotu, tak nějaký standard potřebujeme. Jsem si samozřejmě vědom závažných konsekvencí takového nastavení. V případě jednotných přijímacích zkoušek na střední školy jde o promarněnou příležitost právě takové minimum nastavit. Pro střední školy, které se potýkají s nedostatkem žáků, se nic nezmění. Pouze upraví školní část přijímacích zkoušek tak, aby žáky získaly. Úspěšné střední školy, které naopak mají přebytek přihlášených, si již dnes umějí vybrat své žáky, a proto jednotné přijímací zkoušky nepotřebují. Jakkoliv si nemyslím, že by jednotné přijímací zkoušky nějak ublížily našemu českému školství, tak zároveň nevidím jakýkoliv přínos vyjma další administrativní zátěže. A věřte mi, že zrovna tu naše střední školy opravdu nepotřebují. Na rozdíl od ostatních nově zaváděných povinností se zde jedná o potřebnou nápravu současného stavu, protože neexistuje jediný opravdu rozumný důvod, proč nebyla povinná maturita z matematiky zavedena společně již se státními maturitami, pokud tedy jako důvod nepočítáme nedostatek politické odvahy přijmout nepopulární, ale nepochybně nutné opatření. Povinná maturita z matematiky je něčím, co v českém školství velmi chybí. Nemyslím si, že současný trend, kdy je moderní a atraktivní studovat humanitní obory, je dlouhodobě udržitelný. Stalo se dokonce módním ukazovat svoji neschopnost v matematice na odiv. Není bohužel žádnou výjimkou, že kdejaká známá osobnost či přihlouplá mediální hvězdička národu z obrazovky sděluje, jak propadala z matematiky a jak to bylo vlastně dobře. Přitom je to právě matematika, díky které můžeme vnímat okolí, technicky nesmírně vyspělý svět. Je to právě matematika, při níž se žáci učí logicky myslet, uvažovat a řešit problémy. A zdaleka nejde jen o techniku. Matematika zasahuje do všech oblastí našeho života, i když si to ani mnohdy neuvědomujeme. Jako taková má proto naprosto nezastupitelné místo ve vzdělání jedince i v celé společnosti. Koneckonců stejně jako český jazyk nebo cizí jazyk, které již maturitními předměty jsou, je matematika také jazyk, mnohem obecnější a navíc jediný, kterým se můžeme domluvit s okolním světem. V současné době stojí žáci maturitních oborů před absurdní volbou mezi cizím jazykem a matematikou. Říkáme jim: vyberte si, na co se zaměříte - i když dobře víme, že budou potřebovat obojí. Zvládnutí matematiky, českého a cizího jazyka vytvoří potřebný základ pro uplatnění jak v pracovním životě, tak při dalším studiu. Bez výhrad, a dokonce s nadšením bych podpořil tuto část novely, kdyby opravdu přinesla to, co veřejně slibuje.
Přikročíme tedy k hlasování... Tedy ještě než přikročíme, zeptám se, zda pan ministr nemá zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj? Závěrečné slovo také ne, tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Děkuji za slovo, paní předsedající. V tomto případě nemám informaci o tom, že by zde nějaké byly, tudíž toto hlasování se nebude konat.
Děkuji a táži se, zda navrhuje někdo jinou proceduru. Není tomu tak. I tato procedura je velmi jednoduchá. Pokud není námitka, budeme se bez hlasování podle ní řídit.
Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Hlasování končím.
Žádné jiné pozměňovací návrhy načteny nebyly a můžeme přistoupit k hlasování o zákonu jako celku.
Hlasování končím. Končím třetí čtení tohoto zákona. Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod číslo Já se táži pana navrhovatele, zda chce vystoupit. Paní zpravodajka také ne. Otevírám rozpravu, do kterého mám přihlášeného pana Poslance Plíška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Milé kolegyně, vážení kolegové, budu velmi stručný.
Je tomu tak.
A pokud tedy by se stalo to nepříjemné, že by se nepřihlásil zase nikdo, tak to už nevím, co bych dělal.
Pana poslance Klučky za výbor pro obranu. Nemá zájem. A paní poslankyně Bebarová Rujbrová? Také nemá zájem. Prosím, seznamte nás s procedurou a poté přednášejte jednotlivé pozměňovací návrhy.

Pozměňovací návrh kolegy Karamazova.

Je to zase ta matematika povinná všude. Opět pozměňující návrh kolegy Fiedlera, který navrhuje zrušení Národní rady pro vzdělávání, ale pouze jako součásti zákona.

Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Děkuji vám. Budeme tedy podle té procedury postupovat. Prosím tedy návrh na první hlasování a stanoviska paní zpravodajky a paní ministryně.
Stanovisko garančního výboru je kladné. Doporučující.
Můžeme pokračovat, návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro.
Hlasování končím. Návrh byl přijat.
Jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a ANO 2011 vznáším veto proti zařazení těch bodů, které byly navrženy.
Ano, tudíž veto bylo uplatněno na všechny body, jak byly předneseny panem poslancem Okamurou, panem poslancem Radimem Fialou a panem poslancem Holíkem, a v tuto chvíli se můžeme věnovat schválenému programu a jednání podle něj.
Byli jsme jedni z mála, kteří toto akcentovali a toto jednoznačně říkali. Je to ten první stupeň. My nemáme žádnou informaci o tom, že by v současné době hrozilo České republice aktuální nebezpečí, a komunikujeme napříč bezpečnostní komunitou se všemi partnerskými zeměmi. Česká policie je teď, v těchto okamžicích, přítomna ve větší míře na místech, jako jsou mezinárodní letiště, nejenom ta pražská, ale všechna mezinárodní letiště, metro. Jsme přítomni tam, kde je větší počet obyvatel, ať už to jsou kulturní akce, nebo akce jiného typu. Nebudu specifikovat, ale jedná se o více než dvě ambasády v současné době. Dále pak jsme požádali premiéra České republiky o svolání vlády, která by rozhodla o zapojení příslušníků Armády České republiky k výkonu Policie České republiky. Pan premiér tomuto požadavku vyhověl. Zároveň teď probíhají jednání mezi policií a armádou o rozsahu pomoci Armády České republiky směrem k policii. Českou republiku čekají významné mezinárodní návštěvy. Proto jsme se rozhodli požádat armádu. Armáda s tímto nemá problém a já očekávám, že v počtu několika set mužů Armáda České republiky posílí hlídky policie. Není to pouze otázka Prahy. Je to otázka všech velkých měst na území celé České republiky i Moravy. Od příštího rána, to znamená od zítřka od rána, bychom chtěli, aby armáda byla účastna. Chci tedy zdůraznit, že toto všechno, o čem tady hovořím, jsou preventivní opatření. Nechci děsit občany České republiky. Neexistuje žádná informace o tom, že by existovalo reálné nebezpečí pro občany České republiky na území České republiky. Samozřejmě situace je jiná v zahraničí. Vláda v osm hodin tedy bude projednávat další penzum informací, které získá. Naše tajné služby, ať je to BIS, ÚZSI, nebo Vojenské zpravodajství, pracují se svými partnery a získáme informace v průběhu celého dne. Děkuji za pozornost a v případě potřeby jsem připraven ještě doplnit v debatě, která může být - v debatě o migraci. Děkuji.
Děkuji pane ministře. S přednostním právem prosím k mikrofonu ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka.
Protože, to asi tušíte, v Bruselu se nacházejí zhruba 4 tisíce českých občanů. To je místo, které je z hlediska pohybu našich občanů naprosto mimořádné. A ta, jak tady bylo řečeno, je na tom nejvyšším stupni rizika.
Prosím, máte slovo.
Dneska skutečně není na takovéto přízemní tahanice nálada, čas a atmosféra.
Děkuji. Není tomu tak, tudíž všeobecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které neeviduji žádnou přihlášku. Hlasování končím. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Jedná se o zákon předkládaný v souladu s programovým prohlášením vlády. Jeho hlavními prvky jsou strategické řízení podpory sportu, dále na ústřední úrovni stanovení obsahových oblastí podpory sporty v oblasti dotační politiky a nastavení určitého strategického řízení v oblasti státu, krajů a obcí. Vedle toho se zdůrazňují podpory směrem ke sportování dětí a mládeže nebo úspěšných reprezentantů nebo také investiční podpora. Smyslem je zvýšení transparentnosti financování sportu. Vedle toho se navrhuje zřízení rejstříku sportovních organizací a sportovců. Dále jde o technické úpravy ustanovení o rejstříku sportovních organizací a sportovců. Dále změny terminologie a úpravy přechodných ustanovení. S těmito pozměňovacími návrhy z garančního výboru MŠMT souhlasí.
Děkuji paní ministryni. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu.
Děkuji, paní předsedající, za slovo. Pověřuje zpravodaje výboru Poslanecké sněmovny, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušně legislativně technické úpravy. - Ano, tak se také stalo. Děkuji zatím za pozornost.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ono ve světle dnešních tragických událostí v Bruselu je snad víc než jasné, že dohoda mezi Tureckem a Evropskou unií znamená značné bezpečnostní ohrožení pro Českou republiku. Podstatnou součástí této dohody je totiž zrušení vízového režimu pro turecké občany cestující do Unie nejpozději do konce června 2016 a oživení procesu vstupu Turecka do Evropské unie. Řekněme si naprosto otevřeně, co to pro Českou republiku bude reálně znamenat. Turecko je dneska, a to nejenom z hlediska bezpečnosti, naprosto nespolehlivá země a vízový styk brání, aby se tyto bezpečnostní problémy přelily do Evropy. Jeho zrušení může spustit příliv nebezpečných osob z Turecka k nám. Tito útočníci dnes musí hledat složité cesty, jak se do Evropy dostat. Vydávají se za uprchlíky, složitě verbují členy mezi přistěhovalci v Evropě, což teroristické útoky podstatně ztěžuje. Turecko není schopné kontrolovat nelegální přechod hranice ze Sýrie, kde působí Islámský stát. Neméně nebezpečné je rozšíření obchodu s drogami, zbraněmi a lidmi. V Evropě je mnoho islámských komunit, ve kterých stačí jenom malý impuls k radikalizaci. Nezanedbatelné je i zdravotní riziko. Nikdo nezaručí, že nedojde k rozšíření nebezpečných nemocí. Já bych, přiznám se, i rozuměl tomu, že bezvízový styk s Tureckem bude předmětem debat bezpečnostních expertů, že se jím budou zabývat orgány, které jsou odpovědné za bezpečnost České republiky. A na základě této diskuse se to, doufám, zamítne poté jako příliš rizikové. Co se ale ve skutečnosti stalo? O tomto záměru nebyl informován ani výbor pro bezpečnost, ani výbor pro obranu. A dnes se svými kumpány v Bruselu otevírá cestu do Unie pro další miliony Turků a dalších etnicky a nábožensky cizích, a buďme klidně politicky nekorektní, vesměs neintegrovatelných obyvatel Afriky a okolí. Prosím vás proto, abyste podpořili návrhy Úsvitu, které odmítají dohodu, kterou uzavřel premiér Sobotka proti našemu zájmu s Tureckem. Odmítáme v ní jak zavedení bezvízového styku, tak i otevření procesu vstupu Turecka do Evropské unie. Ano, užasle. Dobře, co bylo, bylo. A pokud náhodou ne, tak my vám dáme rádi šanci si to přes noc ještě rozmyslet, a pokud neprojdou, tak je zítra předložíme znovu. Děkuji vám za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane premiére, vy jste před odletem na poslední summit v Bruselu informoval výbor pro evropské záležitosti o svém mandátu k jednání. Teď zkracuji. Turecký prezident nám dává z televizní obrazovky lekci z etiky. Kyperská republika, členská země Unie, má své zkušenosti s empatií domněle sekulárního Turecka. Jeho vojska okupují část kyperského území. A jak je nám známo, z něj Turci vyhánějí všechny křesťany. Já ještě připomenu některé výroky evropského demokrata - tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Nikdo od vás nemůže očekávat, že se asimilaci podrobíte. Neboť asimilace je zločin proti lidskosti. To je méně známý výrok: Demokracie je jako tramvaj, která nás doveze tam, kam chceme, a pak vystoupíme. Existuje jen jeden islám. Pane premiére, nepřítomný, vážně věříte takovému partnerovi? Pane premiére, nedávno jsem prolistoval brožurku o úspěších vlády pod vaším vedením. Jako koaliční poslanec to dokážu ocenit a jsem rád. Teď ovšem před vámi stojí problém takového formátu a druhu, jaký neřešil ani jeden z vašich polistopadových předchůdců. Je srovnatelný s dilematem, kterým prošli Edvard Beneš a Emil Hácha. Migrace v islamistickém hávu. Nakonec jde o ohrožení evropské civilizace vůbec. Musíme mít jasný plán. Anebo: když to schvaluje Německo, Francie a další, tak se nemáme čeho bát. Pane premiére, dokážete napodobit vaší straně blízkého Roberta Fica? Nicméně je to vaše odpovědnost.
Nejdříve přečtu omluvy a potom dám slovo paní kolegyni Černochové. Omlouvá se pan kolega Šarapatka do konce jednacího dne a paní poslankyně Válková také od 18 hodin do konce jednacího dne. Nyní tedy má slovo paní kolegyně Jana Černochová. Pan kolega Fiedler je omluven, pan kolega Černoch přepustil svému kolegovi, takže prosím, paní poslankyně, máte slovo.
My už dneska nejsme v problému, že máme chránit vnější hranici. My už jsme dneska v problému, že bychom měli chránit hranici vnitřní. Jak daleko je Brusel od Prahy autem? Sedm hodin, řidič? Někteří pět. Nepřijde vám to skutečně mimo mísu? Já bych skutečně prosila, jestli by bylo možné, abychom tu debatu posunuli od těch akademických vzletných frází k něčemu skutečně konkrétnímu, k něčemu skutečně hmatatelnému. Navíc si někde v některých bodech to usnesení i protiřečí, prosím pěkně. Protiřečí si, že odmítáte zavádět kvóty, na druhou stranu za každého syrského občana navráceného do Turecka na základě dohody Evropské unie má být přesídlen jeden syrský občan přímo z Turecka. A ta doba... A byla jiná před Bruselem a asi se shodneme, že po dnešních tragických událostech jsme se v té válce, nebo ta válka se posunula zase o něco blíž k nám. A to si myslím, že bychom jako Poslanecká sněmovna měli akceptovat. Jen si ještě neodpustím malé šťouchnutí. Vy víte, že jsem tady před několika týdny hovořila ve prospěch držitelů zbraní, že jsem tady kritizovala návrh Evropské komise, který vede k odzbrojení části obyvatelstva, a jistě jste si také všimli, že se v Bruselu na tom letišti nalezl kalašnikov. Předpokládám, že tento kalašnikov nebyl legální.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa.